To není pravidlo, které je povinností, to je slušnost. Hele, děkuju vám za to, že jste mě nevypískali.
Máte slovo, paní poslankyně.
Jenom velice stručná faktická. Byla tady paní poslankyně Romka. Bylo to na konci devadesátých let, byla to paní poslankyně Monika Horáková Mihaličková.
S náhradní kartou číslo 20 hlasuje pan poslanec Jan Skopeček. Další je už rozprava standardní, tedy obecná.
Děkuji za slovo. Teď se budu ptát na ta jména, a opravdu tomu nerozumím a budu prosit - je to politické stanovisko - o vysvětlení. Dívám se na nominace koalice SPOLU a rozumím jim. Ale z těch veřejných informací, které mám, se Piráti ještě nerozhodli. Nevíme, jestli nakonec v té partě, v té dvojkoalici budou, anebo jestli z ní vystoupí. A já bych se rád teď zeptal vás dvou, dámy, na váš postoj nebo na nějaké plánované kroky.
Takže nám se nabízelo, ať vyměníme čtyři poslance, kteří můžou hlasovat, za čtyři poslance, kteří nemůžou hlasovat. Nezlobte se na mě - odhlédnu od toho, že při tajných volbách se to nedělá - toto je velmi, velmi nevyvážený obchod.
Já vám děkuji.
Stalo se přesně to, před čím jsem varovala. Nebudu to teď nějak hodnotit. Takže prosím členy hnutí ANO, aby se přesunuli na jedničku na klub.
Jenom vás k tomu chci vyzvat, abyste toto opatření prosím dodržovali. Myslím si, že je to v zájmu všech. Děkuji a máte slovo, pane poslanče.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, čas pokročil a já se budu snažit být maximálně stručný. Považujeme to za jasnou demonstraci síly, na kterou mají právo, žádné signály o tom, že by to mělo vypadat jinak a že by nemělo být zastoupení stran podle výsledků voleb, ale nebyly. Je to podle mne malicherná, zbytečná demonstrace síly. Možná někde na pískovišti by si tím pánové zjednali respekt, ale v Poslanecké sněmovně asi ne. Zažíváme snad něco jako odplatu za nucený pobyt v opozici? Jak nedemokratické a jak názorné předvedení válcovací mašinérie koalice, která nás zřejmě tady čeká. Myslím, že strany koalice by měly ze svých názvů vyškrtnout slovo demokratické. Bylo by to fér.
Myslím si, že hnutí SPD není extremistickou stranou. A je to i dobrý signál pro spolupráci, protože nás nečeká dobré období. Většina voličů volila jiné strany, to je potřeba si uvědomit. A naším zástupcem je Tomio Okamura. Slovy klasika: "Přestaňte blbnout a pojďme to zvolit."
Nyní se vracíme do rozpravy a slova se ujme pan poslanec Jaroslav Foldyna. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji vám, paní předsedkyně, za udělení slova. Ač jsem vás nevolil, s vaším proslovem naprosto souhlasím. Vy jste označila stranu SPD za extremistickou, a tudíž ti členové, co jsou v této straně, by měli být extremisty. Co to je za ty extremisty? Nesnáším lidi, kteří se vyjadřují tím, že hajlují nebo vykřikují nějaké věci a hesla, které jsou součástí té doby nejhorší, druhé světové války. Mohli jsme vzpomenout, že dneska je poslední den křišťálové noci. Dneska je to neslavné výročí. Extremista, který je přiřazován k nějakým fašistům nebo nacistům? Vy jste prošli komunistickým lágrem někdo nebo vaši rodiče? Vy jste byli ti hrdinové? To bylo hrdinů, to bylo dokonce... ale nechci na to vzpomínat. Já se prostě domnívám, že musíme udělat všechno pro to, proč jsme tady. My jsme tady kvůli našim voličům, kvůli lidem této země. Já se nechci zabývat politologickými otázkami. Víte, vy často říkáte: My jsme liberální demokraté. Liberální demokraté zpochybňují všechny tradiční formy života, zpochybňují rodinu, zpochybňují národní cítění a všechny, kdo zpochybňují jejich zpochybňování, označují za extremisty. Přátelé, to je podivuhodné, že liberální demokrat označuje někoho, kdo zpochybňuje jejich zpochybňování buď národní identity, či biologické identity, za to, že to je něco extrémního. Jo, referendum. My jsme vstupovali do Evropské unie na základě referenda. Já chápu, že to bylo v roce 2004, byla jiná doba a byla to jiná Evropská unie. Lisabonskou smlouvou se významně změnila. A já jsem kvůli tomu extremista? Že chci demokracii, že chci lidem dát právo svobodně se rozhodnout a jít k urně, aby tam hodili svůj hlas a vyjádřili se? Že ten elektrikář... jo, jo, vlastně vy jste někteří vystudovaní politologové a máte ty vysoké školy, ale ten blbej elektrikář by tomu nerozuměl? Snažím se na ně neodpovídat, snažím. Někdy na ně odpovím úplně stejně.
Mám zde jednu faktickou poznámku, paní poslankyně Ožanová.
Ale Sněmovna jich platí víc. Vy jste se zmínil, že postupujete jako koaliční klub SPOLU. Tak kolik tedy Sněmovna platí těch klubů? Jinak já se ohrazuji, protože budu jeden z vystupujících, abyste mi sděloval, o čem mám nebo nemám mluvit.
Jako první je přihlášen pan poslanec Feranec.
Děkuji, pane předsedající. To je právě to: aby neseděl na dvou židlích. Takže opakuji znovu, bavíme se minimálně z mého pohledu o třech možných výkladech čl. 32 ústavy. Legislativní odbor zvolil jeden výklad, podle mě extrémní - to je to, že je vůbec nevolitelný, že se nesmí zúčastnit volby, i když ústavní právníci - už to bylo tady zmíněno - si to nemyslí. Co nasvědčuje tomuto výkladu? Nemůže, slovíčko nemůže. Tam je napsáno: Nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu. Ale nikdo nikdy nezabránil senátorovi nebo poslanci kandidovat. Můžeme se podívat i na třetí možnost. To znamená, že nemůže vykonávat. Jmenováním ministrů zanikla jim funkce ve výborech? Proto se všichni následně vzdávali, rezignovali na členství ve výborech. Soutěž politických stran. Soutěž politických stran probíhá ve volbách, probíhá na jednání Sněmovny, ale probíhá i při volbě orgánů Sněmovny a tak dále. Kde jinde by měla probíhat? Je jasné, že Sněmovna je suverén, ona může rozhodnout.
Myslím si, že pan kolega Havlíček je právě ten, který dokáže to, co umí, uplatnit v řízení Poslanecké sněmovny. A navíc jeho diplomatické schopnosti, to jsou právě ty schopnosti, které by předseda Poslanecké sněmovny mít měl.
Krásné odpoledne. Kolegové, kolegyně, dámy a pánové. Mám v tom trošičku zmatek. To samozřejmě není úplně ideální, ale pokud bych postavil ty dva kandidáty vedle sebe, tak asi každý musí říci, že Karel Havlíček je někde úplně jinde. To byste si opravdu vy, ale i občané této republiky měli uvědomit. Já to chci spíš postavit a podívat se na to z té finanční stránky. Já to slyším opravdu ze všech stran a nemyslím si, že to je zrovna správný první krok, který naše budoucí vláda udělala, protože... Byl bych blázen, kdybych nepřál této zemi, aby měla vládu, které povede tuto zemi k nějaké prosperitě, ale z tohoto mám trošičku strach. Nemám s tím problém, protože opravdu rozpočtové provizorium není až tak dramatická věc, ale ukloním se až úplně k zemi, pokud těchto 80 miliard opravdu ušetříte a příští podzim to vyjde jako hospodářský výsledek, to znamená, že se opravdu sníží o těch 80 miliard. Teď to myslím opravdu upřímně a opravdu skloním svou hlavu, pokud se vám to povede a ke konci roku tento výsledek bude takový.
Děkuji.
Pan poslanec Juchelka, už je na svém místě.
Ono je totiž něco jiného mít po dobu předvolební kampaně celou řadu řečí a výtek a potom se postavit před ten velikánský barák Ministerstva práce a sociálních věcí a snažit se ty řeči realizovat. A já se ptám, jestli to je zodpovědné právě vůči veřejnosti, kdy říkám ještě v den voleb, že sociální věci jsou moje priorita, jestli je to zodpovědné vůči zaměstnancům, kteří se nějak chystají na nové vedení, že to nebude nikdo, kdo se v rámci předvolební kampaně takto profiloval a prezentoval? A teď na Ministerstvu práce a sociálních věcí budeme mít exministra zemědělství, přátelé. Nic osobního proti Marianu Jurečkovi, ale všichni jsme to viděli v předvolební kampani, že jezdil na traktoru, a ne do domovů seniorů. A já se v předvolebních diskusích o sociále nesetkával s budoucím ministrem. Kdybych to byl býval věděl, tak bych se narval místo některých svých kolegů do diskusí o zemědělství, které bych přeonačil na Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale to by si pravděpodobně moderátoři a komentátoři ťukali na čelo. Kolegyně nechtějí zodpovědnost z osobních důvodů na ministerstvu, ale ve vedení Sněmovny jim ty osobní důvody nepřekáží. Pravděpodobně je ta práce lehčí, méně zodpovědná, méně stresová, pohodlnější, časově nenáročná, lépe placená - osobním důvodům, za které se schová leccos, prostě tento post ve vedení Sněmovny nepřekáží. Ale když tedy nezvládnu ministerstvo, chci tady toto. Proč to ale říkám? A proč to poměrové zastoupení chcete prostě a jednoduše takto nedemokraticky zválcovat? Proto navyšujete počet lidí ve vedení Sněmovny na sedm, proto se pravděpodobně a absolutně nesmyslně rozroste vláda o tři další posty. O tom se ale ještě samozřejmě budeme bavit, na vládu je ještě čas. To bylo férové. A to nemluvím o tom, že možná bude nějakou volbou tady ve Sněmovně odsunut Karel Havlíček. Ale dělejte to férově, demokraticky a slušně. Budete tady s námi další čtyři roky, ale dělejte to tak, aby to prostě nebyla válcovačka. Proto má opozice nárok na tři křesla. Pokud ten cit ale nemáte, tak vaše hlasovací mašina přejede jako traktor budoucího ministra práce a sociálních věcí všechny historické zvyklosti této Sněmovny.
Na řadě je pan poslanec Marek Novák, připraví se paní poslankyně Ožanová.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády. My dnes před sebou máme velice významný úkol, a to zvolit nové vedení této Sněmovny, a právě v čele s jejím předsedou. Vytváříme tak vlastně prostředí pro práci poslanců a poslaneckých klubů na další volební období. Podle mého názoru je tedy velmi důležité, aby tuto komoru Parlamentu vedli lidé zkušení, manažersky vybavení, vzdělaní a s patřičným respektem. Volba vedení Sněmovny by rozhodně měla být odrazem schopností vést a řešit vzniklé situace. Vzpomeňme na nutnost koordinace zasedání Sněmovny v rámci pandemie a s tím také nutná další řešení. Taktéž v nedávném období při spekulacích o zdravotním stavu prezidenta se ukázalo, jak důležitou a klíčovou roli hrajeme jako Sněmovna při úsilí o udržení normálního chodu státu.
V tuto chvíli mám zde dvě faktické poznámky: paní poslankyně Eva Fialová. Neplatí, ruší. To bylo nedopatření. Pan poslanec Jurečka?
Já si myslím, že my ty argumenty slyšíme, rozumíme jim. Opakovaně jsme vás žádali, aby ta volba doproběhla, opakovaně jste to ignorovali.
Já tu sedím stejně dlouho jako vy, tedy třetí volební období, a já se divím, že nikdo z vaší potenciální koalice novým poslancům nepředstaví, kdo je Markéta Pekarová Adamová. My svého kandidáta představujeme, aby všichni měli možnost volit toho lepšího, ale Markétu Pekarovou Adamovou znáte možná vy a já, ale mnoho nových poslanců, myslím 102 nových, ji vůbec nezná.
Pan poslanec Robert Králíček, faktická poznámka.
Rozumím tedy tomu, že ta vaše lepší politika je čirá pomsta?
Nebojte se, všechno bude. Podívejte se, kolik je tam přihlášených, já tam vidím pouze jména poslanců hnutí ANO. Máte na to právo, ale tyto věci prosím pěkně nám nemusíte připomínat. My jsme si toho velmi dobře vědomi a byl bych rád, kdybychom tady nepoužívali ta naprosto zbytečná slova o nějaké pomstě.
Nechte na nás, jak si představíme pana Havlíčka. Tak tady vy nekádrujte nás!
A my jsme to prostě jednoduše neslyšeli, tak nemůžeme na nic reagovat. Neřekne nám svou vizi, neřekne svůj kandidátský projev.
Já už jsem myslel, že nebudu vystupovat, ale nedá mi to. To znamená, že to odvolání dozorčí komise bylo v pořádku, to znamená, úplně v rozporu s tím, co napsal tehdy legislativní odbor. To jsem tady dával jako příklad toho... ne, že to odmítám, ale jako příklad toho, že to je pouze jeden pohled, jeden právní pohled, který se může lišit. A že pak nakonec to může konstatovat až soud, což se tady ukázalo.
Děkuji za dodržení limitu. Pan poslanec Kolovratník, faktická poznámka.
Já to znovu zopakuji. Přátelé, to není drobnost, to je zásadní věc. Kolegové z ODS na té evropské půdě tak nehlasovali. Navazuji na Aleše Juchelku i paní kandidátku, prosím, aby vystoupila, a nejenom k této věci. Ale je na vás, jestli ten apel vyslyšíte. Zbyňku, já tomu nerozumím. My teď jsme byli... na nás apelováno, že máme mluvit o Karlu Havlíčkovi, ale ne o Markétě. A následoval plamenný projev o zlém stalinistovi Grospičovi.
A k Martinu Kolovratníkovi, prostřednictvím pana předsedajícího: najdeme desítky, možná stovky usnesení, kdy vaši poslanci v EP hlasovali jinak, než byl většinový názor Poslanecké sněmovny. To tak prostě v politice je. To znamená, pokud někdo hlasoval jinak v Evropském parlamentu, tak to nemá žádnou souvislost s dnešní volbou. A to je všechno.
Faktická poznámka, pan poslanec Bartošek.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že zde zaznělo mé jméno, milý Patriku, milý kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem vaše projevy bedlivě sledoval. Já jsem si říkal, že pochválit pana vicepremiéra třikrát by asi stačilo, vy jste to udělali patnáctkrát. Mně to nevadí, je to šikovný člověk, zvládá dvě ministerstva. Já jsem si to vyslechl, víceméně se jedná o to, že zde jsou dva návrhy proti sobě. My říkáme, že je protiústavní, vy říkáte, že ne. Osobně si myslím, že tahle hra, kterou hrajete, je falešná, ale potřebovali jste mediální prostor. Já to respektuji, pojďme volit.
To byla pro tuto chvíli poslední faktická poznámka, jestli se nepletu? Ne, nepletu. Z místa je přihlášen pan poslanec Okleštěk, poté pan poslanec Volný, pak pan poslanec Benda, a to je zatím všechno.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dneska jsme snad ve stavu, kdy už budeme moct dostavět. Ale vlastní město Přerov trpělo katastrofálním způsobem. Bylo tam takové prostředí, že se tam jezdit nedalo. Dneska tam máme estakádu, mimoúrovňové křížení s drahou.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 15.10, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Je zde faktická poznámka, pan předseda Jakob. Na řadě s vystoupením je pan poslanec Karel Rais.
Tomu upřímně řečeně nerozumím. Domnívám se, že volba pana docenta Havlíčka do čela Poslanecké sněmovny je správným rozhodnutím. Je to zkušený politik a podnikatel, člověk, který se pohybuje se znalostí odborné problematiky nejenom v akademickém prostředí, ale také v prostředí praktickém, v prostředí výrobních a nevýrobních firem. Jeho jazyková vybavenost mu umožňuje reprezentovat Sněmovnu mimořádně důstojně. Osobně bych zdůraznil jeho dlouholeté aktivity v oblasti inovačních technologií a oceňuji jeho snahu propojit v oblasti transferu technologie akademické prostředí s reálným firemním světem. Dlouholetou znalost podnikatelského prostředí pan docent Havlíček zúročil v pozici předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Životní zkušenosti společně s odbornou vědecko-manažerskou a podnikatelskou praxí dávají nám poslancům záruku solidního přístupu pana docenta Havlíčka k výkonu funkce předsedy Sněmovny.
Poprosím o slovo pana poslance Berkovce.
Vždycky byl připravený, profesionální, vstřícný, příjemný. Navíc jsem se vždycky něco dozvěděl, protože ekonomika zrovna nebyla mé hlavní téma. Byla to i pracovní setkání týkající se bezpečnosti silniční dopravy, které se věnoval i dávno předtím, než byl ministrem dopravy, protože já patřím k signatářům Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Střih, obrázek další: role ministra dopravy. Já jsem z královského města Slaný a více než třicet let jsme bojovali o severní obchvat města. Role tohoto ministra, tedy pana Karla Havlíčka, byla opravdu velmi výrazná. Nám to ušetřilo deset tisíc aut a z toho tři tisíce kamionů přes centrum města. Mám spoustu kamarádů mezi muzikanty, herci a ti byli opravdu zasaženi přímo do vazu.